Na základě praktických problémů při ověřování plných mocí delegátů pro jednání kongresu a podpis Nejaktivněji v tomto směru vystoupily Spojené státy americké, a to prohlášením prezidenta Spojených států amerických z října 2018, které uvádělo, že současný systém terminálních poplatků Spojených států považují za nespravedlivý.
Tak už kolik - třetí rok, čtvrtý rok se tady o tom bavíme? Snížení dostupnosti bydlení pro občany. Dopady na obecní a státní pokladnu. Všechno se to prodražuje. Samozřejmě se tím mění charakter obytných zón v centru hlavního města, o tom asi není třeba debatovat. Je rozhodně lepší, než když tady byl ten boom, kdy skutečně byly ulice, kde v zásadě už skoro nebydlel, nikdo původní jako obyvatel, ale všechno to byly pronajímané byty. Takže to jsou všechno rizika. Já se nebráním těm úpravám a rozumím tomu, co mi říkají kolegové tady, dokonce z vlastního klubu. Jestli tam, kolegové, vymyslíte nějaké věci, aby nenastala ta rizika, o kterých se tady bavíme, že to začnou starostové některých menších obcí zneužívat, nebo rady, tak sem s tím.
Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nicméně věcně se jedná o stejnou věc. Citoval jsem vám tady, že ty pochybnosti nejsou mé osobní, ale jsou to pochybnosti z různých zdrojů. Já jsem potřeboval reagovat na ty věci, takže my se nelišíme v tom, že skutečně... Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, vážená paní radní. Vnímáme i ohlasy ostatních bydlících v domě a víme, že v některých pražských domech skutečně chování některých turistů, ale jistě ne všech, způsobovalo problém a nerušený výkon vlastnících práv ostatních. Paní předkladatelka tady zmínila, že návrh je totožný s tím, co už předkládali v minulém období. Tento zákon by neplatil pouze na území hlavního města Prahy, ale po celé republice. Anebo třeba starousedlíci budou trvat na tom, že v nějakém období jim tam návštěvníci dělají nepořádek, a budou chtít, ať to obec zakáže. Opravdu mám pochybnosti o přiměřenosti takové pravomoci, o tom, jak velký je to zásah do vlastnických práv, aby někdo toto mohl zakázat, protože toto riziko tento návrh přináší. A my bychom měli opravdu vážit na lékárnických vahách, jakým způsobem umožníme veřejné moci vstupovat do soukromých vztahů a do soukromého vlastnictví. Tím nijak nezpochybňuji nutnost stanovit takové efektivní podmínky, které situaci budou skutečně řešit, kdy bude vlastník skutečně odpovědný za své vlastnictví a bude dovolání sousedů v jednotlivých bytových domech, aby se mohli domoci svých práv. Minimálně třikrát v různých předpisech jsme tuto záležitost řešili.
To si myslím, že jsou poměrně důležité změny, které tam tedy proběhly. Já vám děkuji za pozornost a budeme doufat, že si to tady odsouhlasíme.
V tuto chvíli přečtu omluvy. Jsme v obecné rozpravě. Zeptám se v tuto chvíli, protože není nikdo další přihlášen, hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Dále se zeptám pana zpravodaje, pana poslance Jaroslava Bžocha? Ještě jednou zagonguji. Je zde v tuto chvíli návrh, aby organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nikoho nevidím, takže o tomto návrhu budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji. V tuto chvíli budu konstatovat, že tedy bylo přikázáno pouze zahraničnímu výboru. Paní radní, máte slovo. Paní radní, já vás přeruším.
Chcete se v tomhle směru ještě... Pan předseda na mikrofon, prosím.
Vážená paní předsedkyně, na základě dohody všech předsedů klubů žádám, abychom o tom vyřazení hlasovali nyní.
Dobře, děkuji. Zahajuji hlasování o vyřazení všech těchto bodů a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?
Kdo je proti tomuto návrhu? Bylo schváleno, že tento bod budeme projednávat dnes jako první. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Patrika Nachera. Je to sněmovní tisk 34, Finanční audit. Mám zde dva návrhy: před bod pana poslance Havlíčka, nebo po něm, což padá, a poté ho chce zařadit po korespondenční volbě. Prosím, máte slovo, paní předsedkyně.
Není to finanční audit, ale finanční arbitr.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní je zde návrh na zařazení nového bodu, který přednesl pan poslanec Rozvoral, a to je Informace vlády o ukončení restrikcí a dělení společnosti na dvě kategorie. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu na program schůze? Tento návrh nebyl akceptován. Nebo ho chcete zařadit po dnes pevně zařazených bodech? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Vidím zde kontrolu hlasování - ještě pan předseda Benda, prosím. Dobře, děkuji. Pan poslanec Vondráček, jak jsem řekl, přednesl svůj návrh, aby sněmovní tisky 1 a 2, zákony o lobbování, byly dnes zařazeny jako první, případně po pevně zařazených bodech. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas, a z toho důvodu nebudeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Ještě pan poslanec Nacher.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, i ode mě.
Já jsem včera interpelovala pana premiéra, interpelovala jsem ho s dotazem na rozpočtové provizorium a problémy z toho vyplývající. Pan premiér mi dal odpověď, že nejsou žádné problémy, že pokud někdo je má, tak ať se obrátí, abych nestrašila, aby se obrátil na ministra financí, na Ministerstvo financí. Ale toto bylo včera naprosto čerstvé po interpelacích. Zaznamenala jsem také, myslím, že v tomto týdnu v pořadu Události, komentáře, kde byl pan ministr kultury Baxa a hovořil tam o tom, že podnikatelé v kultuře mají kompenzační bonus. První kompenzační období bylo od 22. listopadu do 31. prosince. Takže kompenzační programy nejsou, Antivirus se posuzuje a kompenzační bonus se neví, jestli bude pokračovat. Toto je realita a ta realita je ve veřejném prostoru, takže není možné, že by to pan premiér nevěděl. Věřím, že píší i vám. Já si to pamatuji, když nám psávali, když jsme byli ve vládě. On chtěl pár slov, jak to tedy bude, co bude. Tady jde o to, že na tom konci jsou lidé, kteří dnes jsou omezeni, kteří mají obrovské problémy a vláda před tím zavírá oči.
Děkuji pěkně. Jenom přečtu dvě omluvy. Z dnešního jednání od 11 do 12.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan místopředseda Bartošek a další omluva je pana poslance Ženíška od 13.30 hodin do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Tak to byly omluvy. A nyní se můžeme dostat k prvnímu bodu našeho dnešního jednání, a to je
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Robert Králíček.
Já jsem původně chtěl reagovat na pana poslance Michálka, ale dovolím si taktéž reagovat na pana kolegu Munzara. Já si nemyslím, že bychom měli tento zákon přepracovávat znova. Tak proč bychom měli vymýšlet kolo, když už je na jednu stranu vymyšleno? Tak to té Praze dovolme!
Přeji vám hezké odpoledne, dámy a pánové. Takže shrnuji jenom aktuálně přihlášené do rozpravy a dávám slovo paní poslankyni Hanzlíkové.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
Jako náměstkyně pro bydlení jsem samozřejmě zastávala názor, že dlouhodobé bydlení musí být kvalitní a ti lidé tam nemohou žít s takovými problémy, o kterých tady mluvil Patrik, takže to nebudu opakovat. Ale jenom bych strašně ráda, abyste si uvědomili, co to je za lidi, kteří tam žijí. Takže já jenom krátce, ale jenom jsem chtěla, abyste si uvědomili i tyto problémy, které s tím souvisí.
Také děkuji.
Takže já si dovolím jménem pěti klubů navrhnout přerušení jednání tohoto bodu, protože máme následující bod voleb do Parlamentu.
Dobře, to znamená do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny, která bude v únoru. Zopakuji návrh, který zde zazněl. Jedná se o procedurální návrh na přerušení projednávaného bodu, tedy živnostenského zákona, konkrétně do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu na přerušení projednávaného bodu do příští schůze a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 107 bylo přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 77 z nich. Stále máte zájem o přednostní právo, paní předsedkyně?
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem se domnívala, že to je velmi důležitý bod, já jsem také chtěla vystoupit k tomu. Byla o tom velká debata, nešli jsme do toho, MPO. Proč se tedy hlasovalo o zařazení, o předřazení návrhu našeho poslance? Paní radní přijela. Proč nenecháte doběhnout debatu, která se tady rozběhla? Jsou tam čtyři přihlášení. Proč není důležitý pro občany této země?
A opětovně požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, aby se ujal slova. Pane ministře, prosím.
Děkuji, vážený pane předsedo. V uplynulém funkčním období Poslanecká sněmovna projednávání tohoto materiálu předloženého vládou v srpnu 2020 nezahájila. Akta SPU jsou multilaterální mezinárodní smlouvy upravující fungování této mezivládní mezinárodní organizace zařazené do systému OSN, která má 192 členských zemí. Zejména pak stanoví pravidla pro poštovní styk mezi poštovními správami členských zemí, to jest upravují podmínky pro výměnu listovních zásilek, balíků, poštovních poukázek, odpovědnost v případě ztrát a poškození zásilek a tak dále. Výstupem obou těchto kongresů jsou změny a doplňky jednotlivých smluv, které jsou nyní předkládány Parlamentu České republiky. Za nejdůležitější změny, které projednává a schvaluje v podstatě každý kongres, lze označit změny poplatků, které si poštovní správy hradí za zajištění vzájemné výměny poštovních zásilek. Jejich spravedlivé nastavení je velice komplikované a může vést až ke krokům, kterými bylo v roce 2018 avizované vystoupení Spojených států amerických z SPU. Akta SPU byla na obou mimořádných kongresech podepsána Českou republikou s výhradou jejich ratifikace. Praktickým naplňováním obsahu Akt je v České republice pověřena Česká pošta, státní podnik, a to na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence mimo jiné zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s Akty SPU. Texty Akt SPU, které jsou přílohou dnes projednávaného sněmovního tisku, nepřináší pro Českou republiku žádné komplikace, nevyvolávají rovněž žádné nároky na státní rozpočet.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 V jeho rámci je Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno s vámi ve výborech podrobně diskutovat o předkládaných Aktech SPU.
Teď by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Kubík. Mně bylo avizováno, že není přítomen, tudíž potřebujeme změnit zpravodaje pro první čtení. Mám tady návrh na pana poslance Bžocha, že by se ujal zpravodajování tohoto tisku. Protože jsme v prvním čtení, je nutné, abychom o změně zpravodaje hlasovali. Chci se tedy zeptat, jestli je nějaký jiný návrh než na kolegu Bžocha, aby se ujal zpravodajování tohoto tisku? Nevidím. Návrh byl přijat A já tedy poprosím pana zpravodaje Bžocha, aby se ujal slova... A k hlasování pan poslanec Lochman. Prosím, pane poslanče.
Nicméně hlasování nezpochybňuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Od roku 1947 je jednou z odborných organizací OSN. Z praktického hlediska jde především o zajištění a trvalý rozvoj univerzální poštovní služby se všemi jejími parametry, spočívajícími zejména v dostupnosti, kvalitě a bezpečnosti, a to na základě stanovení jednotných závazných pravidel pro mezinárodní poštovní styk a koordinace vývoje poštovních služeb v jednotlivých zemích a regionech. Kromě tohoto rozsáhlého projednávání a schvalování změn a doplňků Akt volí kongres také generálního ředitele Mezinárodního úřadu SPU, jeho náměstka a členské země do stálých orgánů SPU. Jaký byl největší spor a proč pak byl další mimořádný kongres v Ženevě, bylo hlavně o těch příspěvcích. S tímto nesouhlasily hlavně Spojené státy díky tomu, že mají velký objem zásilek například z Číny. Uvedenými usneseními vláda mimo jiné vyslovila souhlas s obesláním mimořádného kongresu a se sjednáním změn
Proto předkládáme návrh zákona, kterým nenavrhujeme celoplošnou, celostátní regulaci problematiky krátkodobých ubytovacích služeb prostřednictvím platforem typu Airbnb, ale navrhujeme jen a pouze stručnou novelu živnostenského zákona, který v jiných případech dává pravomoc obcím regulovat na svém území podnikání podle živnostenského zákona. Takže my navrhujeme pouze doplnění zmocnění pro obce, aby mohly regulovat i ten typ podnikání, tedy poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. To má mnoho negativních důsledků, pokud to města neřeší. Mezi nejvážnější negativní důsledky patří to, že je za prvé snížena dostupnost bydlení pro občany. Druhý aspekt, který je velmi negativní a na který si stěžují asociace podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, například Asociace hotelů a restaurací nebo Asociace cestovního ruchu, tak upozorňují na nerovné podmínky či nekalou soutěž ve vztahu k hotelovému průmyslu. Je to totiž tak, že hotelový průmysl, hotely, penziony musí splňovat náročné podmínky - oni je také plní. Je to vlastně určitá šedá zóna, respektive opomenutá oblast, která skutečně všude ve světě už byla zaplněna, tyto mezery. Lidé, kteří bydlí v domech, kde jsou tyto byty poskytovány prostřednictvím třeba platformy Airbnb, se necítí bezpeční. Proto my říkáme, tento princip, zakotvení této regulace pomáhá také chránit vlastnictví druhých, protože jak se říká, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A v neposlední řadě chci zmínit negativní důsledek. Vlastně jsem vás přišla poprosit o pomoc, parlament, aby pomohl tomu, že Praha to může řešit. Věřte mi, že obyvatele moc nezajímá, v čí je to pravomoci. Oni chtějí, abychom problém vyřešili, takže když nám dáte možnost, abychom ho řešili, zákonné zmocnění, my ho budeme řešit. Jsem z toho důvodu zmocněna zastupitelstvem, abych ten návrh znovu předložila.
Také děkuji paní radní hlavního města Prahy, paní Haně Kordové Marvanové, za uvedení tohoto sněmovního tisku a nyní se ujme slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vojtěch Munzar.
Konkrétní změny systému terminálních výdajů se promítly do úpravy šesti článků Světové poštovní úmluvy a jsou obsahem druhého dodatkového protokolu ke Světové poštovní úmluvě. Samozřejmě že to mělo i nějaké dopady na Českou poštu, takže Česká pošta je již několikátý rok bohužel ve ztrátě. Mezi evropskými zeměmi totiž funguje oddělený systém terminálních výdajů, který je založen na skutečných nákladech, a se žádnou další zemí nepřevyšuje objem zásilek 75 tun ručně. Totéž prohlášení bude zopakováno jménem České republiky při ratifikaci Akt SPU. Texty nových Akt SPU, která vláda České republiky schválila svým usnesením ze dne 27. července 2020, je to tedy usnesení, které má číslo 802, jsou uvedeny v příloze předkládané zprávy. Vzhledem k ratifikačním a schvalovacím postupům v jednotlivých členských zemích a vzhledem k termínu poskytnutí oficiálních textů Akt ve francouzštině je převažující praxí, že ve většině z nich není ratifikační proces ukončen ke dni nabytí účinnosti Akt. V zájmu zajištění mezinárodního poštovního provozu jsou však nová Akta v praxi všemi členskými zeměmi předběžně prováděna. Pro Českou republiku Akta vstoupí v platnost až poté, co bude uložena ratifikační listina do jejího depozitáře, kterým je generální ředitel mezinárodního úřadu SPU. Současně s uložením ratifikační listiny bude jménem České republiky zopakováno prohlášení, které bylo učiněno při podpisu Akt SPU. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky i přesto, že byl tento bod několikrát zařazen na program jednání, návrh v minulém funkčním období neprojednala.
A myslím, že to výše uvedené ukazuje, že situaci nepodceňujeme. My jsme země, která má s vojenskou okupací vlastní zkušenosti, a proto nejsme připraveni něčemu takovému jenom přihlížet, a to i v situaci, kdy se to netýká přímo České republiky, ale ono se nás to týká nepřímo. Naše bezpečnost je tím ohrožena a musíme dělat všechno pro to a děláme všechno pro to, aby se ten spor vyřešil diplomatickými prostředky. A pokud ne, abychom byli připraveni na to, co budeme dělat, pokud by došlo k tomu, co si nikdo nepřeje, a to je agrese Ruska vůči Ukrajině.
Já vám děkuji, pane premiére. Můžu odmazat? A s přednostním právem pan předseda Jan Jakob. Já vám děkuji.
Vážené dámy a pánové, já bych zareagoval na projev premiéra Petra Fialy ohledně vládního postoje k situaci na Ukrajině. Vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku.